Já myslím, že to tady snad jasně řekl pan kolega Klučka.
S tímto výkladem já se nemohu ztotožnit.
Já nevím, jestli se mám smát, že tedy my musíme udělat tady vědu úplně ze všeho. My jsme tady o něčem hlasovali, ale jednací řád a doprovodná usnesení nám přesně předepisují, jakým způsobem musíme postupovat, pakliže chceme měnit program jindy, než je k tomu vymezený čas. Takže já to nechci tady rozpitvávat. Já jsem se snažil vyhovět panu ministrovi kultury, jeho časovým možnostem.
Není tomu tak. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení? Máme hlasování s pořadovým číslem 276, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti žádný. Otevírám další bod. Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím zpravodajku paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolním orgánem Technologické agentury České republiky je Kontrolní rada, která sleduje naplňování základní filozofie a poslání Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada především dohlíží na hospodaření Technologické agentury s majetkem státu. Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Předseda Kontrolní rady Technologické agentury České republiky předložil řádně Zprávu o činnosti Kontrolní rady za rok 2014 spolu s hodnocením plněných úkonů, jedná se o sněmovní tisk číslo 436, ze kterého jasně vyplývá, že v předmětném období plnila Kontrolní rada Technologické agentury České republiky všechny své zákonné povinnosti.
Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku.
V rámci jednoho bodu máme dvě usnesení, čili budeme hlasovat tato usnesení samostatně.
Nikoho neeviduji. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se vás, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Je to hlasování s pořadovým číslem 277, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti žádný. S tímto usnesením byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 278, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti nikdo. I s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je Máte slovo.
Proto bude Občanská demokratická strana hlasovat pro propuštění novely do druhého čtení. Očekávám však, že pan ministr brzy přijde s nějakými smysluplnými návrhy, které odstraní výtky, jež se objevily. Nemá smysl opakovat to, co vládní návrh zákona obsahuje. Všichni jste si to mohli přečíst. Jen se chci omezit na tři poznámky. Jasně chci deklarovat, že nemáme problém s odvodním řízením jako takovým. Vláda má mít možnost zahájit odvodní řízení ještě v době míru, ale vždy selektivně podle potřeb ozbrojených sil. Aby se vyhovělo Ústavě, je možné zákonné zmocnění získat tak, že vláda by v případě nutnosti rozhodla v době míru o odvodu a toto rozhodnutí následně ve formě zákona ve zrychleném řízení schválil Parlament, obě jeho komory. Za druhé. Důvod je jednoduchý. Mám velký problém s pořádáním dobrovolných cvičení tak, jak je v návrhu zákona. Hrozí totiž, že si přijdou pouze zastřílet a pak je ztratíme, takže to bude neefektivní. Aby to dávalo smysl, tak by muselo jít o povinný výcvik následovaný nějakými obnovovacími cvičeními. Odmítám ale polovičaté kroky, což je bohužel tento případ vládního návrhu. V tuto chvíli je také naprosto nevhodné tříštit dobrovolnost. Ta je vyjádřena ve službě v aktivní záloze. Je to to první, co bychom měli posilovat vedle profesionální armády, a nevytvářejme jakési úkroky. Nakonec jsem přesvědčená, že je nezbytné obnovit širší vzdělávání obyvatelstva, zvláště mládeže, v otázkách obrany a bezpečnosti. Z našich ulic vymizely vojenské uniformy. Pokud mohu mluvit ze své zkušenosti, s tím, že já samozřejmě jsem trošku jiný případ tím, že jsem členkou výboru pro obranu, tak uniformy vidím, ale když jsme teď na některých našich základních školách využili možnosti aktivních záloh, které ukazovaly a vysvětlovaly studentům devátých tříd, co vlastně jejich činnost obnáší, tak se celá řada dětí přiznala, že poprvé vidí vojenskou uniformu. Ano, máme profesionální armádu.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.
Jsme ve velmi složité situaci. Jenom tato diskuse, tyto náměty, tyto návrhy nám dopomohou k tomu, abychom našli řešení. Dneska vzhledem k rizikům tohoto státu odpovídá tomu, čemu říkáme zabezpečení země.
Pokračujeme panem poslancem Ivanem Gabalem. Připraví se pan poslanec Alexandr Černý.
Vážený pane ministře, mnoho renomovaných odborníků upozorňuje na významná zdravotní rizika, která se objevují zejména s přílivem utečenců z Afriky a Blízkého východu do Evropy. O tom, že také označil integraci běženců, především Arabů, za pofidérní, nyní ale hovořit nechci. Od vás, pane ministře, mě ale zajímají dvě věci. Za prvé, jak zajistíte jako ministr zdravotnictví, zejména tedy finančně, aby úroveň lékařské péče v následujících létech u nás neklesala zejména za situace, když již mnozí naši spoluobčané mají značné problémy s financováním svých zdravotních problémů. A za druhé vás prosím o písemné zpracování materiálu, který by obsahoval detailní popis a soupis všech zdravotních ohrožení, především, ale nejen infekcí, které mohou potenciálně zasáhnout naše občany v souvislosti s osobním kontaktem s migranty z afrických zemí či ze zemí Blízkého východu. Stupeň jejich zdravotního rizika, jak lze toto riziko minimalizovat a také jakým způsobem je Ministerstvo zdravotnictví s tímto zdravotním ohrožením připraveno bojovat.
Myslím si, že úroveň, kterou dosahujeme za tyto finance, je obdivuhodná a je to trošku příkladem malého zázraku. Co se týká dostupnosti této péče pro každého občana bez ohledu na to, jak je na tom finančně, tak si myslím, že za této vlády došlo také k velkému zlepšení situace. Je třeba říci, že i vláda jako celek zvyšuje zdroje z veřejného systému na české zdravotnictví. Opakovaně byl zvýšen příspěvek státu za platbu za státní pojištěnce, to pomohlo posílit stabilitu českého zdravotního systému. No a demografická situace se nám upravuje tím, že se dožíváme stále vyššího věku, a jak už to tak bývá, tak ve vyšším věku občané mají vyšší požadavky na zdravotní péči. Takže ano, to napětí tady asi bude, nezbavíme se ho, řeší to všechny systémy na celém světě.
Děkuji panu ministrovi za jeho slova. Pan poslanec Valenta má doplňující otázku.
Mně spíš šlo o to, jakým způsobem finančně zajistíte v případě, když budou do naší republiky umístěny desítky tisíc migrantů, úroveň naší lékařské péče. Jak ji prostě ukotvíte alespoň na tom bodu, kde ta péče je dneska. A ještě bych doplnil, co se týče toho požadovaného materiálu, tak ten bych prosím potřeboval vypracovat velice detailně, nerad bych nějakou paušální odpověď. Takže prosím vás, abyste to vypracoval opravdu zodpovědně, abychom to potom tady nemuseli řešit znova na fóru Poslanecké sněmovny.
Co se týče toho, jak se systém veřejného zdravotního pojištění eventuálně vypořádá s desítkami tisíc dalších příchozích, já tedy pevně doufám, že k těm desítkám tisíc nedojde, ale situace je turbulentní a dramatická a možné je všechno. Nezastírám, že jsou, samozřejmě.
Vážený pane ministře, obracím se na vás v souvislosti s opravou Žďákovského mostu. Na moji interpelaci číslo 20 z dubna tohoto roku jste mi odpověděl, že ŘSD se již domluvilo s adekvátními firmami na opravě a nic nebrání tomu, aby most mohl být konečně uveden do provozu. Dokonce v odpovědi zazněla slova: most by měl být letos opraven. Most byl pět let ve stavu zúžení průjezdné šířky, omezení rychlosti a omezení zatížení mostu, takže pět let veškerá nákladní doprava musela objíždět po malých okresních silnicích tento most. Na začátku června se most uzavřel konečně definitivně a měl být do zimy opraven. Mnozí z nich dojíždějí přes něj za prací, což ve finále znamená, že místo pěti až deseti kilometrů mohou také najet třicet až šedesát i více kilometrů denně.
Ale tak je to při sjednocování judikatury nakonec bohužel vždycky. Můj osobní názor je, že Ústavní soud tentokrát rozhodl správně. Takže moje odpověď bude upřímná v tomto. Já nejen že s tím nic dělat nemohu, já s tím opravdu ani nic dělat nechci. Chápu situaci těch lidí, chápu, že to pociťují jako jistou křivdu, ale bojím se, že kdyby Ústavní soud rozhodl opačně, byla by to možná křivda ještě větší.
Já bych se s tím i třeba smířil, kdyby nešlo o změnu, úplnou změnu stanoviska Ústavního soudu České republiky. Jestli si připustíme tyto věci, tak se dohrabeme do situace, kdy budeme hledat diskontinuitu v technických předmětech. Čili v tomto ohledu dokonce ani to přetržení toho práva nebylo takové, že by ho fakticky ti, kteří se prohlašovali za právní nástupce, neuplatňovali. Protože to jsou zločiny! To je ten vážný problém. A v tomto ohledu proto odkazuji na to votum separatum, které tam bylo. Tak to je ta míra diskontinuity, ten restituční předpis? Kde bude zastaven? A náhradu vyplácí stát ze státního rozpočtu. V jaké jsme tedy pozici vůči jednomu subjektu - a teď mluvím o dvou právnických osobách? Pokud to byly fyzické osoby, bavili jsme se pořád o fyzických osobách, o jejich právech.
A trváme na tom, abychom měli možnost z bezpečnostních důvodů vetovat eventuální pomoc některému z těchto uprchlíků, pokud se ukáže, že s jeho příjezdem a pobytem na území České republiky by byla spojena jakákoli bezpečnostní rizika.
Pan předseda se chystá položit doplňující otázku, prosím.
Ano. Ale nerozumím té druhé části vaší odpovědi, kdy jste říkal, že to nějak závisí na tom, na čem se domluví Evropská unie nebo Evropská komise, protože pokud dobře rozumím vašemu postoji, se kterým souhlasím, tak Česká republika odmítá jakékoliv kvóty. A tady se znovu vracím ke své původní otázce. Kolik lidí česká vláda chce, aby bylo na naše území přijato. A my tady se zneklidněním slyšíme různá čísla. To přece vůbec nezávisí na tom, o čem se domluví Evropská unie, když my přece odmítáme povinné kvóty.
A my jsme vždycky, a podle mého názoru správně, řekli, že to s tím nesouvisí a že nic takového zavádět nechceme. To znamená, znovu vedeme boj o to, aby tento povinný přerozdělovací mechanismus nevznikl, protože zatím nevzniklo ani nic jiného. Čili dal bych tu analogii s balkánskou válkou a chtěl bych také říci, že my nemusíme budovat nějaké speciální kapacity, spíš potřebujeme vytvářet sítě, hledat partnery v neziskovém sektoru, mezi podnikateli, mezi obcemi, kraji, kteří nám pomůžou s projekty pomoci těmto uprchlíkům a s integrací těch, kteří budou chtít v České republice žít.
Děkuji vám, pane premiére.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, pátá interpelace a všechno se odvíjí kolem migrace, nebo povětšinou kolem migrace a ještě dalších x interpelací tady na to téma je, takže je vidět, že je to stále zajímavé téma. Nevím, jestli jste tu věc dostatečně konzultoval s Bezpečnostní informační službou. Já takové informace nemám a myslím si, že Bezpečnostní informační služba v současné době minimálně monitoruje několik osob, které k nám v posledních měsících přišly a mohly by být napojeny na Islámský stát nebo jsou to džihádisté. Myslím, že bychom neměli ani podceňovat zprávy, které dostáváme za zahraničí. V pohodě to rozhodně není a myslím si, že bychom měli být určitě více ve střehu.
Děkuji. A mezi tím se prostě snažíme najít rozumnou, pragmatickou cestu tak, abychom neděsili společnost, ale současně zajistili jednoznačně bezpečnostní zájmy všech našich občanů, protože lidé mají právo na to, aby se vláda starala o jejich elementární bezpečí. Proto jsme také rozhodli už před řadou měsíců, ještě než začala tahle krize nebo vyvrcholila tato uprchlická krize, o tom, že posílíme kapacity tajných služeb. Vláda postupně rozhodla o tom, že navýší jejich rozpočty tak, aby ony mohli postupně získat i nové pracovníky. To je myslím velmi důležitá věc. Já tady vidím dvě možná rizika. Tím prvním rizikem je návrat bojovníků Islámského státu do Evropy. Tito lidé samozřejmě představují potenciální riziko a my spolupracujeme v této záležitosti s bezpečnostními službami dalších evropských zemí a ta spolupráce je velmi intenzivní. Tím druhým potenciálních rizikem, které tady existuje a na které poukazují i některá zahraniční média, je možnost, že v rámci této významné migrační vlny přijdou i někteří lidé cíleně na území států Evropské unie proto, aby podpořili nějaké teroristické aktivity. A když jsem informoval občany o tom, že nemáme žádné informace o tom, že by v souvislosti s migrací tady hrozilo riziko teroristických aktivit, tak jsem přesně vycházel z informací, které vláda zcela oficiálně má k dispozici. Budeme se tím znovu zabývat na jednání, které bude na konci měsíce září.
Je tomu tak.
Vážený pane premiére, já vnímám to, že jste se distancoval osobně jako předseda vlády od kroku vicepremiéra Bělobrádka, nicméně vy jste předseda české vlády a nesete určitou zodpovědnost. Zde je odsuzováno vyhnání, genocidium a etnické čistky po druhé světové válce na území střední a východní Evropy, přičemž osoby, které to dopustily, jsou pokládány za válečné zločince a podle nich patří před soud.
Položte otázku na pana premiéra, jestli vás můžu požádat.
Chtěla jsem se zeptat, jestli si skutečně myslíte, že pouhá distance od aktivity vašeho vicepremiéra je dostačující.
Vážená paní poslankyně, víte, on je problém s interpretací slova distancovat se. Mám pocit, že tak jak vy jste ho pronesla, takto to mé prohlášení neznělo. Já jsem se nedistancoval od toho kroku pana poslance Bělobrádka v tom smyslu, že bych s ním vyjádřil nesouhlas. Z tohoto hlediska vystupoval jako soukromá osoba. Bohužel bylo také divoké vyhánění, které mělo i řadu lidských obětí. Prostě byla příčina, byl následek a Československo bylo obětí tehdejší agrese.
Další v pořadí byl vylosován pan poslanec Leo Luzar se svou interpelací a připraví se pan poslanec Petr Fiala.
Děkuji. Vážený pane premiére, mé otázky budou směřovat k systému sociálních dávek a migrace. Všichni víme, že migranti momentálně všichni směřují do Německa a skandinávských zemí z jednoho prostého důvodu. Bude požadovat na tyto uprchlíky speciální prostředky, kterými bude dorovnávat ten rozdíl, aby u nás zůstali? To všechno jsou zátěže sociálního systému.
Požádám pana premiéra o odpověď.
Děkuji. To je situace těch, kteří jsou zde zajištěni a nejsou žadateli o azyl. Pak je druhá skupina cizinců, což jsou žadatelé o udělení mezinárodní ochrany v azylových zařízeních. Tyto osoby mají přirozeně jinou situaci. V žádném z těchto případů se nemůže jednat o jakékoli zvýhodnění žadatele o azyl oproti jinému občanovi České republiky. Dá se předpokládat příspěvek ze strany Evropské unie. Klíčová je otázka možnosti pracovat.
Takže ještě bez toho, abych něco řekl. Jedna věc, a to říkám úplně vážně, a vy to víte, Šumava opravdu vysychá. Já tam trávím skoro tolik času jako vy a je to bez pochyby. Ale Šumava, a vy určitě tak jako já máte přečteného Karla Klostermanna, určitě všechny jeho knížky. Já je vždycky čtu na Šumavě, tam je to takové specifické. Ale dopadají na ni i v oblastech, kde kůrovec neřádil, a přesto tam Šumava vysychá. Takže já si myslím, že co je nesporné, je, že s tím musíme něco dělat.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Budu jaksi spolupracovat s vámi, ale jenom ještě připomínám jednu věc. Prosím, seznamte se s tou peticí. Je u pana místopředsedy Bartoška, bude ji také projednávat ve veřejném slyšení petiční výbor. Takže doufám, že i tuto petici, tento názor mnoha Šumaváků, vezmete v potaz.
Děkuji panu poslanci. A přikročíme k další interpelaci. Děkuji panu poslanci Rykalovi. Bude mu odpovězeno písemně. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Bohuslav Svoboda, který bude taktéž pana ministra financí Andreje Babiše - nepřítomného - interpelovat ve věci ČEZu.
Hezké dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře. Je to smutný příběh, interpelovat někoho, kdo tu není, ale takový je zřejmě život politický. Stejně tak by mě zajímalo vaše vyjádření, že jste o činnosti paní Kleslové nevěděl, když ona prohlásila, že všechny její smlouvy s ČEZem vám byly známy. Prosil bych tedy o odpověď, kde je pravda. A také bych se zeptal, kde je boj proti klientelismu, když my jsme za rok působení na magistrátu odstranili všechny funkční politiky z představenstev firem a vy je tam zase znovu dáváte. Například pan radní Lacko je členem představenstva Pražské plynárenské.
Děkuji panu poslanci Svobodovi.
Děkuji za slovo. Pikantní situace, kdy za mnou není ani jeden člen této vlády v lavici, ale tak to už asi si musíme zvyknout.
Za vámi není, ale jeden tady přece jenom je.
Dámy a pánové, já se velmi omlouvám, opravdu to není obstrukce, ale během přestávky, kterou si vzal poslanecký klub KSČM, se sešli zástupci všech politických klubů u pana předsedy Hamáčka, aby domluvili scénář zítřejšího dne a následně jednání Poslanecké sněmovny ve dnech 29. až 31. října . Byl to velmi bolavý kompromis. Já jsem svolal poslanecký klub, abych dostal těžce vynadáno za to, jak jsem byl měkký, nicméně prostě byla to dohoda, kterou jsme byli připraveni držet.
To je bod číslo
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, myslím si, že je zbytečné, abych opakoval celou genezi a charakteristiku dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Evropská unie hájí názor, že zóna volného obchodu není v rozporu a není něčím, co by poškodilo obchod mezi Ukrajinou a Ruskem. Přibližně od 1. září je v zásadě dodržováno příměří. Mírová jednání v rámci normandského formátu vykazují známky ochoty všech stran včetně Ruska k udržitelnému respektování příměří.
Nacistická strana se tím mohla a může zúčastnit nadcházejících voleb a ideologie nacismu získala oficiální status ideologie uznané a podporované ukrajinským státem. Budu citovat z materiálů, které má tato strana. UNA-UNZO považuje národní sebeurčení a nastolení režimu ukrajinské národně sociální demokracie jako svoji nejvyšší povinnost, kterou vyjadřuje slovy: vlastní pravda, moc a vůle je ve vlastním domě. Vyzývají k vytvoření nacistické diktatury na Ukrajině a likvidaci disidentů. Abyste neřekli, že v této věci používám pouze argumenty, které mám od svých partnerů, tak se vám pokusím vysvětlit, jaký byl postup proti panu Sergeji Arbuzovovi. Ani mu nebylo známo, na základě jakých skutečností a důkazů Rada rozhodla o jeho zařazení na seznam. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že pan Arbuzov byl zařazen na ten seznam Evropské unie o tři týdny dříve, než bylo zahájeno jakékoliv vyšetřování, o kterém by se vůbec mohl dozvědět, na Ukrajině. S ohledem na tento fakt je jasné, že zařazení na seznam je zcela nepodložené, neodůvodněné a že jde o libovůli nového vedení, které nastoupilo po Majdanu.